V České republice platí, že promlčení přestupku je za rok, trestných činů za pět, za deset, za dvacet let. I trestný čin vraždy nelze po dvaceti letech stíhat. Takže bych připomněl tu dvacetiletou lhůtu, kterou krásně pro křesťany sehrál v nádherném filmu Jean Gabin ve Svatém roku.
Prosím, pane poslanče.
A vzal jsem si tady článek z tohoto týdne. Nevzal jsem si žádný článek z České televize a podobně, vzal jsem si záměrně Parlamentní listy. A tady je krásný článek o vaší ministryni obrany. Ten nadpis začíná: "Žádná totalita nezlomí celý národ. V tom článku je popis události, která se tento týden odehrála, kdy paní ministryně oceňovala hrdiny třetího odboje. A krásně tam popisuje, že minulost není uzavřenou záležitostí. Prosím, přečtěte si, co říká vaše ministryně.
Chci se dotknout toho, co je a co není promlčitelné a nepromlčitelné.
Pane předsedající, zaznělo tady hodně slov o symbolech. Vlastně se to zvrhlo na symboly. A já bych tady rád řekl, že tady zazněla i slova o tom, že bychom si měli přečíst historii. Já bych tady doporučil své předřečnici vaším prostřednictvím, aby si tu historii stíhání válečných zločinců v Německu přečetla. Aby zjistila, jak to doopravdy v tom Německu bylo. A my je nevyháníme, protože byli zvoleni do tohoto sboru a mají plnit úkoly svých voličů.
Výzva doby, jak slyšíme opakovaně, je: Pojďme makat! Je ale jasné, že makání za každých okolností prostě nemusí být pozitivní. To nemusí být nutně cesta dopředu. To může být také docela dobře cesta v kruhu, anebo dokonce cesta zpět. Nás za chvíli nepochybně v jistém slova smyslu symbolicky také čeká, že budeme makat, budeme volit. Myslím, že důležité je si uvědomit, že aby to opravdu byla cesta zpět do budoucnosti, jak tady zaznělo z úst pana poslance Bláhy, tak je potřeba se dívat do historie a nedopustit, abychom zaměňovali pojmy obětí a agresorů, abychom zaměňovali v našem uvažování a v našich krocích třeba také to, jaký je rozdíl mezi zákazy v demokratické době a v době totality.
Jenom zrekapituluji, že písemně je přihlášen pan poslanec Ondráček. Takže pan poslanec Ondráček má nyní slovo.
Děkuji, pane předsedající. Vážení páni ministři, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych částečně reagoval na některá vaše vystoupení, ale zároveň abych vrátil diskusi tam, kde má být, a to je činnost Generální inspekce bezpečnostních sborů a její kontrola. Ale to se tak někdy stává. Já totiž jsem vždycky myslel, že informace je potřeba přijímat, nikoli je pouze vygooglit, ale dneska už je jiná doba. Už od 15 nebo od 14 let se připravoval na službu v Československé lidové armádě.
Vážené dámy, vážení pánové, já jsem zažila také jako mnozí z vás tu diskusi okolo roku 2000, kdy se hovořilo o tom, jaký tady bude model veřejné správy. To rozhodnutí je zkrátka takové, jaké je. Je tady smíšený model, máme tady společnou státní správu, samosprávu a působí pod městy a působí pod kraji. To je zkrátka realita. A já musím přiznat, že nerozumím úplně tomu, co tady zaznívalo od kolegů Pirátů. Já jsem zažila něco jiného. Byť je logické, že představitel samosprávy to může vidět jinak, má a může vyslovit svůj názor, ale opravdu nejsou to ani ti, kteří by měli vládnout, ta odpovědnost je veliká. Ale ani ti, kteří vládnou, ale ani ti, kteří podléhají. Protože, co my potřebujeme? My potřebujeme sebevědomou profesionální státní správu ať už na úrovni obcí, krajů, nebo státu. A v tom bychom je měli podporovat. A nebojme se těchto úprav.
Faktická poznámka pana poslance Baxy. Po něm jsou s faktickými poznámkami přihlášeni poslanci Munzar, Birke, paní poslankyně Dostálová. Prosím, máte slovo.
Děkuji. Dobré popoledne, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Já bych v úvodu zmínil skutečnost, která myslím, že není v důvodové zprávě k tomuto návrhu uvedena, že se k této iniciativě přihlásil také Plzeňský kraj přímo usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje. Mimo jiné i na základě toho, že jak město Plzeň, tak Plzeňský kraj mají zkušenosti s tím, co může přepjatý výklad v tomto duchu způsobit, kdy město Plzeň se rozhodlo stavět zařízení pro energetické využívání odpadu, příslušným orgánem podle správního řádu k tomuto byl odbor životního prostředí krajského úřadu a vedle toho Plzeňský kraj v samosprávné působnosti, v samostatné působnosti dle zákona pořizoval plán odpadového hospodářství kraje, kde se s touto spalovnou počítalo. Musel bych lidově říct, že jsem si tehdy připadal trošku jako v blázinci. Takže velice tuto iniciativu vítám. A pak bych závěrem už zmínil jednom jednu věc prostřednictvím pana předsedajícího k panu předsedovi klubu Pirátů Michálkovi. Já, pane předsedo, chápu leckdy to, že se pokoušíte najít nějaké zlepšení třeba ve státní správě, ale považuji za nepříjemné a v mnoha ohledech nebezpečné, že stále se ve vašich vystoupeních objevuje jakýsi nevyslovený předpoklad toho, že lidé, kteří jsou ve vedeních obcí, krajů, zastupitelé, úředníci a priori svou agendu a své úkoly chtějí řešit s nějakými nekalými úmysly.
Pan poslanec Munzar a jeho faktická poznámka. Pan poslanec zde není, takže nemůže vystoupit. Následuje faktická poznámka pana poslance Birkeho. Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji, pane předsedající. Protože existuje judikát brněnského soudu, který říká, že starosta města nemůže, nesmí dát najevo své přání, aby bylo něco postaveno, o čemž rozhoduje úředník výkonu státní správy. Realita blázince! Promiňte mi to. Tak to jenom chci říci. Protože to je absolutní blázinec. Pane hejtmane, držím vám palce, aby to vyšlo.
Paní ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a její faktická poznámka. Do obecné rozpravy k tomuto bodu je přihlášen pan předseda Michálek. Dávám mu slovo.
Já bych nejprve reagoval na ty poznámky, které zde zazněly od předřečníků. Ožanové bych chtěl říct, že si myslím, že není úplně vhodné srovnávat institucionální postavení soudce v České republice a úředníka státní správy. Soudce má totiž institucionální a personální záruky svojí nestrannosti a nezávislosti v mnohem větší míře, než má úředník. Zatím tedy. Pokud jde o poznámky pana hejtmana Netolického, ty mířily ke zpochybňování smíšeného modelu státní správy. A teď má pod sebou jednoho ředitele, který má na starosti odbor investic, a ten ředitel má na starosti, aby ta investice se prostě vypracovala. A tito vlastníci se samozřejmě brání i v rámci toho stavebního řízení. Tak pojďme se zamyslet nad tím, jestli to nenahradit třeba nějakými kontaktními místy, jako máme třeba ty czechpointy. Pojďme zkusit vymyslet něco podobného pro přenesenou působnost pro státní správu. Zbavíme se tím konečně těch problémů s financováním, kdy obce a kraje požadují další a další peníze, nebo jsou naopak nespokojené, že nedostávají dost a musí to dokrývat z vlastních zdrojů. Takže tohle je věc, kterou bychom určitě podpořili, která by byla koncepční. Já si myslím, že bychom se měli zamyslet nad tím, jestli stejně jako v jiných obcích nemůžeme jít směrem, abychom zajistili občanům kvalitní veřejnou službu ve všech oblastech státní správy. Děkuji za pozornost.
Prosím, pane poslanče.
Děkuji, vážený pane předsedající. Město - investor. No já tedy nevím, já žiju v České republice. A města investují. A lidi to chtějí. A to chcete říct, že s každou takovouto investicí budeme muset běhat na jiné stavební úřady? Fakt ne! To přece není normální. A navíc já jsem to nestihl doříct na začátku, přece to stavební řízení trvá v České republice neuvěřitelně dlouhou dobu. Protože někdy ten státní úřad změní svůj názor za tu dobu, možná se změní trošku i legislativa, než dokončíte stavební řízení, a pak se divíte. Takže pokud dneska trvá stavební řízení déle než vlastní investice, vlastní stavba, no tak tímto způsobem to bude trvat ještě déle. Já myslím, že je potřeba nastavit obrácený trend. My víme všichni, že potřebujeme nový stavební zákon, Ministerstvo pro místní rozvoj, pokud vím, ho připravuje.
A těm se nikdo z nich neomluvil. Z těchto zasahujících složek se nikdo nikdy neomluvil. Taková omluva v uvozovkách. Toto je nutné připomínat. Není možné, abychom relativizovali to, co se zde dělo. Máme zde příliš mnoho mrtvých a příliš mnoho zničených osudů. Ale přece tady máme únor 1948, 70 let. Soubojem o vedení bezpečnostních složek v rámci Sboru národní bezpečnosti. To byl ostrý souboj, který demokraté prohráli. Já si myslím, že je to naprosto relevantní i v kontextu těch 70 let a toho, že začátek konce československé demokracie v roce 1948 začal touto cestou. Podepsal tu přísahu. Mohu se ho zeptat zcela vážně, které přísaze dává přednost. A teď odbočím od toho tématu. Je to o tom, co z nás zůstává, z té komunistické ideologie, totalitní ideologie a co se zde vznáší a čemu se musíme postavit, abychom se neocitli v nějaké podobné situaci jako naši předkové. Kde vznikly tyto likvidační tábory tohoto typu? No v Sovětském svazu! Byly to gulagy v bolševickém Sovětském svazu. Od nich se nacisté učili. Od nich se gestapo učilo. A koncentrační tábory jsou německou či nacistickou podobou sovětských gulagů.
Prosím, pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.
Já doufám, že už konečně půjdeme hlasovat, paní a pánové. Nicméně to posunutí, jak se co hodí, je evidentní i z posledního projevu. Vznikly už za búrské války v jižní Africe a jsou vynálezem Britů.
Prosím, pane předsedo, zopakujte návrhy na hlasování. To je naše povinnost před volbou a řekněte časy na volbu.
Předával jsem ještě jeden dokument paní kolegyni. Volit budeme z návrhů, které daly poslanecké kluby ve stanovené lhůtě. Piráti navrhli pana Mikuláše Ferjenčíka, ODS paní poslankyni Zuzanu Majerovou Zahradníkovou a KSČM pana poslance Zdeňka Ondráčka.
Myslím si, že by bylo dobré tento návrh zákona propustit do dalších čtení a s garančním výborem, hospodářským výborem Parlamentu České republiky.
A nyní otvírám obecnou rozpravu. A tady mám jednu přihlášku paní poslankyně...
Děkuji za slovo. Já jsem pod tím návrhem také podepsán a současně říkám, že i při tom podpisu jsem Martinu Kolovratníkovi říkal, že mám problém s přílohou k tomu zákonu. Je to také trošku matoucí. Chceme stavět na pozemcích, které nejsou naše, když budu mluvit za Českou republiku a za stát. To je princip, který popírá nedotknutelnost soukromého vlastnictví. Proto jsme také přistoupili k tomu jednání a proto jsme se účastnili a účastníme se těch jednání. Ale když se podíváme na tu přílohu, tak je příliš široká. Já vím, že mnozí by tam chtěli mít další a další stavby. Když to jde na státní, proč to není na krajské či městské investice? Ale pro nás už by to bylo velmi nevyvážené v neprospěch soukromého vlastnictví. Jsme připraveni na kompromis. Já dneska uvedu praktické výhrady k některým navrženým stavbám, které tam jsou. Konvenční dráhy. Neznáme trasování, nevíme, kudy to půjde. Je to hudba budoucnosti. Nebudeme to my, kteří budeme podávat návrh Ústavnímu soudu, ale předpokládám, že je to možné. Proto, a říkal to už i Ivan Adamec, vyzýváme k určité zdrženlivosti, abychom tak vlastně nepřímo novelizovali zásadním způsobem stavební zákon, že by to platilo pro všechny stavby. Proč tam jsou konvenční železniční tratě, to považujeme za zbytečné, a proč tam jsou vysokorychlostní tratě? Za druhé. Bavme se o tom, že to zúžíme. Pokud tam nějakou silnici první třídy necháme, většinově, tak tam nemohou být dvě. Chceme nechat 60 dnů. Pokud to schválíme, tak jsme schopni zrychlit stavební řízení, přípravné řízení, úplně na konci v tom přípravném řízení. Něco zrychlíme, ale to zásadní se nezmění. Nezmění se opakovaný vstup veřejnosti do řízení, to považujeme za klíčové. Bavme se, v kterém stupni. Neuvěřitelně dlouho trvá, než se dotčený orgán státní správy vyjádří. Když se do 60 dnů nevyjádří, souhlasí. Pokud má námitky, 60 dnů musí stačit. Je to opět věc, kterou máme ve vlastních rukou, a můžeme to změnit. Ale máme dvě možnosti. Buď budeme čekat na komplexní novelu, nebo na nový stavební zákon, to tak vidím na příští volební období.
Prosím, pane předsedo.
Děkuji vaším prostřednictvím panu předsedovi Kováčikovi. Zjednodušeně řečeno, na rukou komunistické strany je krev. V současné době naše společnost prožívá velmi náročné období. A k panu poslanci Bláhovi vaším prostřednictvím. Poslanecká sněmovna, to není pouze schvalování zákonů, to je také souboj idejí a vizí, kam tato republika půjde. Možná že v současné době máte pocit někteří z vás, že se vezete na té správné vlně, že jste na té správné straně. Ale jestliže nebudete ve svém rozhodování upřednostňovat hodnoty, jako je demokracie, svoboda člověka a respekt k lidským hodnotám, tak si uvědomte, že jakákoliv forma totality a útlaku je mlýnek na maso, který dřív či později semele i ty, kteří je prosazují.
Máte slovo, pane předsedo.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Musím upřímně říct, že jsem zděšen z toho, jak se taky naprosto směšují pojmy, které snad ještě nedávno byly pochopitelné pro většinu této Poslanecké sněmovny. Je oběť a je pachatel, ale mezi tím není rovnítko. Můj děda si užil komunistický kriminál. Ne za příživnictví. Tady se likvidovaly rodiny, tady se likvidovaly osudy mnoha lidí, tady se likvidovali lidi, kteří se dohnali k tomu, aby emigrovali z České republiky. Ty v lidech tady evidentně ještě zůstávají. A tady je většina mentálních komunistů. Pouštět do této role mlátičku Ondráčka, zároveň, nezlobte se, ale to musím říct, i když je to kolega z ODS, tady urážet piráta tím, že na něj bude útočit slovy, jako že to je šedesátikilová mánička - proboha, kde to jsme? Co tohle je za mentalitu? Byl to váš předseda, agent StB a komunista, pro kterého teď hledáte podporu u dalších komunistů!
Máte slovo, pane poslanče.
Vážení kolegové, kolegyně, těžko se mi navazuje na tisíce podnětů, byli bychom tady asi dlouho. Slyšeli jsme slova symbol, fízlovat, minulost, svoboda, demokracie, strach, nebo že nám bylo něco zakazováno. I dneska nám je něco zakazováno. Za komunismu nám určitě nebylo zakazováno, že nemůže nikdo kouřit. A přeli jsme se o to tady nedávno všichni a budeme se přít ještě hrozně dlouho. Všechny tyhle symboly se ale dají schovat do jednoho jasného bodu. Pokud chceme změnit myšlení, tak se musíme přestat chovat, jako právě se v té době, kterou já jsem žil, a nikdy jsem se oproti, prostřednictvím pana předsedajícího, pana Kalouska nebál. Nebál jsem se mluvit, nebál jsem se říkat své názory. Měl jsem kapelu, byl jsem tzv. mánička a měl jsem i v těch textech, které jsme skládali, ty písničky, věci, které se věnovaly třeba náboženství. Nikdo mi je nezakazoval. Na vesnicích se ti lidé k sobě chovali otevřeně, nic jsme si před sebou nezatajovali, což se nedá říct o dnešní době. My dneska nejsme schopní si ty věci sdělovat a hlavně si nejsme schopní odpouštět. Měli bychom si umět odpustit a dát příležitost. A jestliže chceme jít dopředu, tak musíme hodnotit lidi podle jejich dnešní práce, podle jejich dnešních myšlenek, podle jejich dnešního svědomí. Pokud se budeme vracet do minulosti , tak nebudeme nikdy nic moct.
Prosím, pane předsedo.
Těch podnětů tady bylo tolik, že jsem si udělal, ač to není mým zvykem, poznámku. Ale prožíváme dnešek a připravujeme zítřek. Takže ty osoby jsou stejné, akorát v jiné době. Vážím si lidské práce rukou a každá práce je dobrá.